No tak to je tedy úplně neuvěřitelná situace. Je to přece šílené! Ale říkejte si, co chcete. Děkuji za to upřesnění. To přece je úplně neadekvátní diskuse. Nemyslíte si to, paní poslankyně Levko? Je to trapné.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Levko, poté paní poslankyně Nováková.
Děkuji za slovo. Slibuji, že vystupuji naposled. Ale toto je demagogie v přímém přenosu. Ta byla prostě o tom, že nedáváte přesné informace. A já si na přesné informace potrpím.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Nováková, poté pan poslanec Letocha. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já sama jsem senior, jsem předsedkyní jedné seniorské organizace - Sdružení křesťanských seniorů. Vím, jaké určité výhrady má vůči tomuto legislativnímu návrhu Rada seniorů České republiky, ale strávila jsem teď 14 dní přímým kontaktem se seniory. A mají problémy.
Nejde přitom o mezeru v ústavě, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná. Za mimořádnou okolnost, posuzováno prizmatem ústavních principů, je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi. Nesouhlas parlamentní opozice se zkrácením procedury proto nezakládá prvek mimořádnosti ani v kontextu pochopitelného zájmu vlády na přijetí napadeného zákona před začátkem rozpočtového roku. Jak je tedy patrné z nálezu Ústavního soudu, vámi vyhlášený stav legislativní nouze je dost možná v rozporu s ústavou. - Ale z důchodců se snaží udělat vyžírky státu a média jim k tomu ještě pomáhají. No samozřejmě, když jim vyhrály dvakrát volby! Tak u ODS je to tradice. Novinka je to u lidovců. Asi si popletli rezort. Martin Runza znovu: Fialova vláda nenávidí důchodce. Jindřich Rybníček: Děkuji straně a vládě za neutuchající pomoc nám, starým lidem. Moc bychom zvlčeli a zvykli si. Bez práce nejsou koláče. Co na tom, že jsme dřeli do úmoru celý život, aby generace po nás se měla lépe a nás starých si jednou považovala? Jarmila Semirádová: Já nechápu, proč si přidávali tolik tisíc oni, to já také nechápu, a teď to svádějí na důchodce a musí je ožebračit. Hnus vláda, říká Jarmila Semirádová. Píše Kolovratníkovi. Jirka Staněk: Teď tu každý nadává. Oni si zvýší platy, a důchodcům berou. Myslím si, že je povinností státu mi ty moje peníze vyplatit. Jenže já i mnoho mých známých jsou vdovy. Tak na jednoho je to dost placení. Já už chodím na nákup jen jedenkrát za týden, mám napsáno, co potřebuji, jenže každý týden jsou ty ceny vyšší. Já mám tlačítkový telefon. Jiný zatím ani nechci, ale přes ten si neumím objednat levnou jízdenku buď vlakem, nebo autobusem. Platba na místě je dražší. A to jsou výhody a nevýhody, ale zatím to vše jde. Jsou v mém okolí ale tací, kteří si v nynější době libují, protože nemusí platit EET, odvádět daně, tak ti nebudou proti této vládě. My zase hájíme vaši vládu, protože skutečně jsme se měli všichni nejlíp. - To píše Kolovratníkovi. Je to jen papoušek a teď i lidovecká trafikantka, píše paní. Před senátními volbami mě rozčilila plakátem "Nenecháme české důchodce na holičkách", přičemž navýšení důchodů je přímo ze zákona. Teď se k němu nehlásí. Ani k tomu se nehlásí. Více příště. Hodně sil a trpělivosti v dnešním parlamentu.
Nyní vystoupí s faktickou paní poslankyně Šafránková a připraví se pan ministr Jurečka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ne, není to pravda. Našim seniorům, invalidům, vdovám, vdovcům a sirotkům vzniklo legitimní očekávání 31. ledna tohoto roku, respektive 10. února, kdy Český statistický úřad vyhlásil údaje o inflaci. A co nastalo 15. února na tiskové konferenci? Tak co jiného to je nežli krádež? Dovedete si představit, kolik stojí nájemné pro jednoho seniora ve větším městě? Zaplatí za léky, za potraviny. Nezbývá mu vůbec nic, je v minusu. Tak si to prosím už uvědomte!
Děkuji, paní poslankyně. A s poslední faktickou se hlásí pan ministr Jurečka.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Protože takové množství lží nebo neucelených informací v kontextu polopravd už tady dlouho na půdě Sněmovny nezaznělo. To, že tady byly nějaké útoky na moji osobu, nad to se povznesu, to vůbec nemám zapotřebí tady komentovat. Ale říkat tady, že tady dáváme a rveme miliardy korun jako vláda na Ukrajinu, je nesmysl a lež. Ta technika, ta výzbroj a výstroj, kterou dodáváme jako pomoc Ukrajině, je plně kompenzovaná. Plně kompenzovaná financemi, které dostane Česká republika jak z rozpočtu Evropské unie, tak od našich spojenců, jako jsou například Spojené státy americké. Toto paní ministryně obrany opakovaně zveřejnila, ty informace jsou dohledatelné. Nelžete a neříkejte, že my tady dáváme nějakou pomoc na Ukrajinu, která následně vytváří to, že nepomáháme českým občanům. Pomoc této vlády vůči českým občanům za celý minulý rok je výrazně násobně větší, než byla kdy v předchozích letech. Ano, je krize, reagujeme a pomáháme. Útoku na nejnižší pudy , když tady stavíte takovýmto způsobem lidi proti sobě, a to, že když je potřeba pomoci lidem, kteří bojují o život, že se pomáhat má.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Foldyna a připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo.
Tak pojďme na ty polopravdy a pololži. Tak podívejte se, letos jsou pro Ukrajinu z fondů Evropské unie schváleny výdaje 3 miliardy eur, což je 75 miliard českých korun.
Děkuji moc. To je fakt úplně mimo. Tak já jsem to tady vysvětloval včera i předevčírem, a proto to řeknu znovu. To jsou i veřejné zdroje, na které se můžete podívat, dohledatelné. A neříkejte, že česká vláda poslala pomoc v objemu 40 miliard. Vy tady směšujete, záměrně to děláte, i tu část techniky, která šla v rámci standardních komerčních dodávek od českých firem. To nebyly dary, které by dala česká vláda. Takže vy to tady záměrně směšujete, záměrně vytváříte informace, která není pravdivá. Víte to, ale cíleně tady lžete dál!
Než dám slovo panu předsedovi, přečtu omluvu. Omlouvá se Josef Kott od 11.00 do 11.45 z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
A já musím říct, že za některé výroky a některá slova, která zaznívají na půdě této Sněmovny, se já osobně jako člen této komory musím stydět. Ať už to jsou výroky o našich českých občanech, nebo o těch ukrajinských. Uvědomujete si vůbec, kolegyně, kolegové, že to jsou lidé, kteří prchají před válkou ze země, na kterou dnes a denně dopadají ruské rakety, ruské drony? A vy si dovedete tyto věci, pomoc těmto lidem, vzít do úst a zde šířit podobné nesmysly? Prosím, nedělejme to. A velmi bych poprosil, protože projednáváme úplně jiné téma, kdybychom tuto kapitolu, která myslím nedělá čest této Sněmovně, mohli uzavřít. Pojďme se vrátit k té podrobné rozpravě, abychom ten sněmovní tisk 392 nějak rozumně dokončili.
Děkuji, pane předsedo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas určený na přestávku vypršel a podle rozpisu se ujímám řízení schůze. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Marek Výborný.
Destrukcí této Sněmovny, destrukcí demokracie a myslím, že to sem nepatří. Není možné, aby Sněmovna byla tímto způsobem blokována v právu rozhodovat ve věcech, které jí přísluší. Skutečně musím konstatovat, že ta míra destrukce dosáhla takového řádu, že je zcela nutné vrátit ji do racionálního modu, který bude respektovat nejenom literu zákona, tedy literu jednacího řádu, ale který také bude respektovat vůli zákonodárce a smysl toho, čím jednací řád Poslanecké sněmovny má být, to znamená vymezením pravidel pro jednání, kde budou ctěna práva opozice, a já jsem jednoznačně přesvědčen o tom, že zde po 84 hodinách a čtyřech dnech skutečně tato práva byla plně respektována. Když se podíváte na ty čtyři dny nazpět, tak zde mohly a vystupovaly desítky poslanců opozice, vystupovali zde lídři opozičních stran, a to nikoliv v řádu minut, ale v řádu několika hodin. Je zcela nesporné, že tedy tato práva opozici nebyla upřena, že jsme je plně respektovali, ale pokud jsme v tuto chvíli po 84 hodinách dosáhli stavu, kdy se obstrukce stává destrukcí, tak je nejenom právem, ale je povinností - je povinností! - parlamentní většiny, aby zasáhla a vrátila Sněmovnu tam, kde má být. - Poprosím zvláště tedy zástupce opozice, aby velmi pozorně naslouchali. - Role parlamentní opozice v legislativním procesu. Přítomnost opozice a médií nutí i koherentní vládní většinu vysvětlovat a zdůvodňovat svá rozhodnutí - garantována je tak zásada kontradiktornosti, vycházející ze svobodné výměny názorů a stanovisek za účelem hledání širší shody a případně i odstraňování nedostatků navrhovaného zákona. Tato zásada je vlastně ideologickým základem činnosti parlamentu jako místa výměny názorů, přesvědčování oponentů o pravdě a spravedlnosti a rovněž jako místa vyjednávání. Parlamentarismus je v tomto smyslu pokusem o vládu diskusí. Zákon tady byl, a já se teď omlouvám, protože netuším, jestli to bylo včera, nebo předevčírem, panem ministrem Jurečkou velmi podrobně odůvodněn, a to jak v té věcné stránce, tak samozřejmě i v důvodech toho, proč vláda navrhla jeho projednání v legislativní nouzi.
Já bych tady jenom zareagoval, a velice krátce, na ty jednotlivé příspěvky, ať pana ministra vnitra, nebo i ostatních. Ano, my jsme hrdí na to a máme být pyšní na to, že tedy pomáháme Ukrajině. Já tomu tedy nerozumím. Já nevím, jaký nárok mají nově příchozí k nám do České republiky. Takže je to asi otázka priorit. Tady před konfliktem pracovalo více jak 100 000 Ukrajinců.
Prosím.
Ale teď k těm faktům. Paní ministryně obrany to minulý týden zveřejnila jasně. Ta zbývající částka jsou komerční, dohodnuté dodávky a obchody soukromých firem. Plus další dodávka techniky, kterou Česká republika obdržela nebo ji obdrží. Za to děkuji.
Já jsem tedy vděčný za každý, já jsem... protože já jsem úplně konsternován z toho, co pan ministr tady říká za polopravdy a za lži. Co to tady manipulujete? No my jsme vděční za každého padlého vojáka, který osvobozoval Evropu! Vy překreslujete dějiny, a ještě se nestydíte tady s tím vystupovat! A pak je okupovali. Ale pane kolego, nejdřív tady položili životy... ti nás zplynovali! Ty, které vy tady dneska hájíte svými postoji, tak prostě jsme byli určeni na odpis. Tady... Buchenwald neudělali Rusové anebo sovětští vojáci! Buchenwald udělali Němci! V Buchenwaldu a v jiných koncentračních táborech, tam jsme byli určeni my, Slované. A dneska z nás zase děláte a trháte kalendář a děláte z nás tady blbce jak na běžícím pásu!
To byl pan poslanec Foldyna. Prosím, vaše dvě minuty.
Já děkuji za slovo. To je prostě fakt, který je. A mohlo to být platné a účinné již od ledna. Druhá věc. Tohle nebyl schopen ministr vnitra zvládnout za celý rok. A my jsme ho k tomu neustále vyzývali. Tak jenom abychom si řekli pravdivě, jak ty věci jsou.
A nyní se vracíme do rozpravy a tam je s přednostním právem přihlášen pan předseda Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.
Pan Jurečka neposlouchá, protože ho to nezajímá. Vždycky tvrdí, jak chce komunikovat s námi. Paní Černochová řekla, že dodala zbraně za 10 miliard. Vy jste se o to ani nepokusili.
Děkuji za slovo. To jsou přesně ty lži. Já jsem tady od vás dneska několikrát slyšel to, co opozice velmi ráda používá, a to že my chceme nějakým způsobem okrádat důchodce. Je pravda, že se bavíme o nějakém slovíčkaření, ale pokud my někomu přidáváme peníze, byť ne tolik, kolik v nějaké podobě to původně mělo být, ale od toho teď měníme ten zákon, tak my ty seniory neokrádáme. A jestli tady někdo rozděluje společnost, tak jsou to přesně tyto výroky. A to není pravda. Přidávání bude, přidávání bude postupné a rozumné ke státnímu rozpočtu a o to se tady už čtyři dny snažíme. A prosím všechny z opozice, abyste slova jako okrádání seniorů nepoužívali, protože to je lež!
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ale od mé kolegyně, paní poslankyně Niny Novákové, vaším prostřednictvím, tady zaznělo několik nepravd. Mám je na starosti, jsem za to moc ráda. Mám průběžně informace o tom, jak vnímají současnou situaci. A teď budu mluvit jako právník. Vy dobře víte - a nebudu mluvit o porušování jednacího řádu, což bude obsahem naší ústavní žaloby. Vy dobře víte, že jim vznikl určitý nárok, a vy ho retroaktivně měníte! A doufáte - a já jsem to tady zaslechla včera a ráda, už jsem se ptala pana poslance, doktora Haase, vaším prostřednictvím, že mi to ještě bude muset vysvětlit, nečetla jsem stenopis, on vložil jisté naděje v obměnu ústavních soudců, čemuž já nerozumím jako právník. Nicméně předpokládám, že si stojí za svým dodatečným vysvětlením, že tím myslel nepředvídatelnost rozhodování ústavních soudců. Já si myslím, že je tady určitá ustálená judikatura Ústavního soudu a ta nás určitým způsobem vede. Ale nemohla jsem nevystoupit v rámci faktické poznámky, když tady slyším takové nepravdy. Senioři se bojí, bojí se oprávněně, je to nepravda, co jste tady řekla, paní poslankyně Nováková, že se nebojí.
Děkuji, paní poslankyně. S faktickou nyní vystoupí pan poslanec Foldyna, poté je přihlášen pan poslanec Juchelka.
Víte to! Použili jste tu klamavou reklamu toho Pepka z Vysočiny, který tady běhá po celé Evropě, že je spokojený. Já vím, že je to někdy těžké, také jsem byl členem strany, která byla v koalici, a nutili mě hlasovat ptákoviny. Promiňte, že se vyjadřuji takto explicitně, prostě je to velmi nepříjemné. Okradli jste důchodce o tisíc korun! Jen si zabouchejte! Prostě lžete tady, jako když tiskne. A někteří z vás se dokonce za to ani nestydí a to je prostě smutný.
Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Koten.
Jen navážu na svou ctěnou kolegyni, paní poslankyni, paní profesorku Válkovou, vaším prostřednictvím. My tady přece ani tak neřešíme ty samotné důchodce, kdo je pro a kdo je proti, my víme, jakým způsobem to tady, ty různé fotky na těch sociálních sítích lítají s těmi jednotlivými prohlášeními. Ale to, co my tady hlavně řešíme, je přece nějaký právní stát. Že máme tady demokracii, že chceme, abychom žili v nějakém bezpečí právního státu, aby nám, když se vláda rozhodne, retroaktivně neměnila zákony. Že se to nebude dít právě v podobě toho, kdy tady zneužíváme institut nouzového stavu, což vy taktéž děláte, a samozřejmě že to je i v nějaké bych řekl kultuře Sněmovny, kterou vy velmi, velmi pošlapáváte tím, jakým způsobem ohýbáte další zákon, a to je jednací řád Sněmovny. Řešíme tady stav legislativní nouze, což je velmi okrajová záležitost, která k tomuto projednávání zákonu vůbec nepatří, vždyť to vyřeší Ústavní soud. A včera jsme slyšeli, když jste ohnuli jednací řád Sněmovny, že to vyřeší za vás opět Ústavní soud. A ještě k těm seniorům.
A já ještě přečtu omluvy, než vám dám slovo.